Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 140 z přítomných 150 pro 141, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji vám. Ptám se, kdo z členů vlády bude místo pana ministra kultury Daniela Hermana předkládat zprávu. Tak mi nezbývá nic jiného, než na dvě minuty přerušit schůzi, a požádám předsedy klubů, aby se ke mně dostavili. Tak ještě vzhledem k tomu, že už vím, kdo za vládu bude předkládat návrh - je jím pan ministr Jurečka, ale ten je zaseklý v pražské dopravě dnešního odpoledne.
Prosím, Pinocchia se nedotýkat.
Chceme jím vyřešit situaci, která je podle nás taková, že pokud dnes zašle Česká kancelář pojistitelů kterékoliv osobě výzvu o zaplacení příspěvku za dobu, po kterou bylo vozidlo údajně provozováno, v rozporu se zákonem, má tato osoba povinnost prokázat, že dané vozidlo v rozporu se zákonem neprovozovala, či jej neprovozovala vůbec, případně že není jeho vlastníkem. Tuto skutečnost by mohla prokázat výpisem z údajů z registru silničních vozidel, avšak možnost obstarání tohoto výpisu je v dnešní době poměrně problematická, jelikož je nutno prokazovat naléhavý právní zájem. Takový případ se jistě dá označit za zvůli vůči bývalému vlastníkovi, který řádně splnil veškerou povinnost týkající se pojištění i evidence vozidel. Údaje totiž byly neaktuální a čerpalo se z dat, která rozhodně neodpovídala aktuálnímu stavu.
Pardon, paní poslankyně. Já se omlouvám.
V takovém případě nepostačí ani výpis z registru. Nový vlastník jej navíc, pokud nemá v úmyslu vozidlo provozovat, ani nemusí registrovat. V takovém případě by samozřejmě mohla být dostatečným důkazem kupní smlouva, kterou však ani jedna ze stran nemusí disponovat, jelikož zde máme volnost ve formě uzavírání smluv o prodeji movitých věcí. Kancelář však také nově musí výzvu zaslat do dvou měsíců ode dne, kdy se dozvěděla o porušení povinnosti. Pokud takto neučiní, právo na vymáhání pohledávky zanikne již uplynutím této dvouměsíční lhůty. Tím bude kancelář nucena starat se o své pohledávky a do jisté míry je to také způsob, jak zabránit zmíněnému uzrávání pohledávek. Druhý náš bod v této novele má za cíl dvě úpravy. První se týká porovnání údajů o povinnosti zjistit si úplné a relevantní informace ještě předtím, než kancelář vůbec začne s vymáháním pohledávky. Bezvýchodná situace, ze které podle dnešní úpravy není úniku. Ono samotné stanovování povinnosti a vymáhání příspěvku samotnou kanceláří by nemělo mít v našem právním řádu místo, jelikož jde o soukromoprávní subjekt. Za dostatečný důkaz je novelou navrhováno čestné prohlášení, které bude mít za následek, že povinnost platit příspěvek vůbec nevznikne. Aby nebylo kanceláři zcela znemožněno požadovat zaplacení příspěvku, bude mít nadále možnost, pokud se bude domnívat, že obeslaný nejedná čestně a svou povinnost porušuje, zaslat mu písemné vyjádření, že na zaplacení trvá, a zahájit ověřování zaslaných dokladů. Čestné prohlášení kancelář přezkoumávat nebude. Zde bude mít možnost obrátit se na civilní soud. Kancelář bude mít nárok požadovat uhrazení těchto nákladů po subjektu, který poskytl informace vedoucí k neoprávněné výzvě o zaplacení příspěvku. Je to prostě fakt, který se v naší zemi děje, a já si myslím, že bychom celou tuto věc měli napravit. Bylo to od nás jako od předkladatelů ambiciózní, protože jsme si prostě mysleli, že je důležité tuto věc vyřešit velmi rychle, aby nedocházelo k dalšímu šikanování občanů. Děkuji vám za vaši podporu.
Děkuji paní navrhovatelce. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka pro prvé čtení paní poslankyně Kristýna Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobrý večer, dámy a pánové.
Není to tak, že to, co my navrhujeme, je výjimka. To, co my navrhujeme, je standardní přístup vůči zemím, které ještě neplatí eurem. To je geneze fiskálního paktu. Naše země, když se podíváme na to, kde končí naše zboží, kde končí naše služby, co je základem úspěchu našeho exportu, co vlastně tady vytváří převážnou část zaměstnanosti v České republice, tak je nutné si uvědomit, že opravdu nejsme Velká Británie. Jsme země, která 80 % svého exportu směřuje do eurozóny, 60 % do Německa, 80 % do zemí, které platí eurem. To znamená, naprostá většina našeho exportu směřuje do zemí eurozóny a naprostá většina přímých zahraničních investic, které mají podobu konkrétních výrobních závodů v naší zemi nebo konkrétních podniků, které poskytují služby, pochází z eurozóny. My jsme s eurozónou velmi silně hospodářsky propojeni. To je reálný svět, který je za okny této Poslanecké sněmovny. Firmy, které obchodují s eurozónou, zaměstnavatelé, jejichž kapitál přišel z eurozóny a kteří zaměstnávají lidi tady v České republice. Proto říkám, nedívejme se na Velkou Británii, na její postup, protože Velká Británie má úplně jinou hospodářskou a politickou pozici a má úplně jiné hospodářské a politické zájmy a národní zájmy, než jsou národní zájmy České republiky. To není o tom, že bychom realizovali manévr, který je nepřirozený, že bychom realizovali manévr, který je hospodářsky riskantní. Tohle přece není o riziku. Tohle je o ekonomické, sociální a politické logice. Je to také o kulturní logice země, která vždycky patřila - až na období, která byla nepřirozená vychýlením - vždycky patřila do střední a západní Evropy, ekonomicky. Chci připomenout, že předtím, než přišla plánovaná ekonomika v roce 1948, tak ta čísla našeho exportu byla velmi podobná. Takže to, co my navrhujeme, a to, co vláda sleduje tím, že předkládá návrh na to, abychom přistoupili k fiskálnímu paktu, je věc, která má hospodářskou, politickou a kulturní logiku a je to snaha posílit prosperitu a konkurenceschopnost České republiky. A na to bychom v žádném případě neměli zapomínat. Když se podíváme na naše sousedy - a já vím, že velmi často, a řada z nás to také používá v různých debatách, říkáme: nedělejme experimenty v naší zemi, podívejme se na státy, kde to funguje, podívejme se na naše sousedy, jak oni ty problémy řeší. Tak se prosím podívejme na naše sousedy. Německo, Rakousko eurem platí. Slovensko, které bylo součástí Československa, eurem platí. Polsko a Maďarsko jsou součástí fiskálního paktu v tom formátu, který naše vláda navrhuje. Čili to, co my navrhujeme, není něco, co by bylo výstřední v regionu, ve kterém se Česká republika nachází. Prostě ano, pokud odmítneme fiskální pakt, pokud odmítneme posílení koordinace v této oblasti, nebudeme se muset zpovídat z toho, jak vysoké máme deficity, ale ty dluhy stejně budeme muset platit. Prostě jsou tady finanční trhy, které v určité fázi řeknou: je konec, už vám žádné finanční prostředky nepůjčíme. Čili já se ptám, jakou suverenitu tady hájíme. O jakou suverenitu tady ve skutečnosti bojujeme? O suverenitu se zadlužovat? Ta je jenom iluzorní. Ve skutečnosti v dnešním světě žádný stát, možná s výjimkou Spojených států, takovou mírou suverenity nedisponuje, a už vůbec ne malá Česká republika v centru Evropy, jeden ze středních států Evropské unie. Už tady bylo řečeno - a na jednu stranu já si přirozeně vážím nabídky ze strany TOP 09 vést jednání o podmínkách, za kterých by tato politická strana mohla podpořit fiskální pakt. Vládě nic jiného nezbývá. Ne jako církevní restituce o jeden hlas. Proto se vláda přiklonila k výkladu, že toto je smlouva, která vyžaduje ústavní většinu, a takto otevřeně přicházíme na půdu Poslanecké sněmovny a takto otevřeně přicházíme na půdu Senátu a žádáme o ústavní většinu. Jsme připraveni o té věci diskutovat a nemyslím si, že by se projednávání fiskálního paktu mělo nějak urychlovat na půdě Poslanecké sněmovny. Prostě diskutujme, teď je otevřená příležitost. Země má určitou historii a ta historie byla také psána čísly rozpočtových schodků a čísly veřejného dluhu. A někdy to připomíná smolné knihy, ta čísla veřejného dluhu a rozpočtových schodků. Tady se odehrály kroky, o kterých já jsem v minulosti diskutoval s tehdejším ministrem financí Miroslavem Kalouskem, které znamenaly výrazné dopady na veřejné rozpočty v naší zemi. Už tehdy jsme vedli polemiku o tom, že si to jako země nemůžeme dovolit. Přesto k tomuto experimentu v daňové oblasti došlo. Chci připomenout jenom zrušení daňové progrese a chci připomenout snížení firemních daní způsobem, který byl příliš velkorysý.
Někdo může říct, že to je minimální záležitost.
Děkuji vám za pochopení.
A to je typický přílepek - bod A33 zemědělského výboru. Každý by se týkal jednoho resortu a tam bychom řešili cokoliv a nic z toho by nebyl přílepek.
Faktická poznámka, nyní pan kolega Štětina, poté pan kolega Černoch a potom pan zpravodaj.
Budu stručný. Já si myslím, že je naprosto správná připomínka kolegy Stanjury, jestli to je, nebo není přílepek. S tím souhlasím. Byly k tomu semináře, docela jsme se hádali, napadali a tak dále. A já skutečně sdílím slova kolegy Kováčika, že je dobře, že jsme se dohodli. Ale nehněvejte se na mě, jestliže se jedná o veřejné zdraví, tak v tom zdravotnictví být musí.
To mi zjednodušil a v tom případě můžeme pokračovat řádnými přihláškami. Řádně jsou přihlášeni pan kolega Hovorka, pan kolega Heger a před ním s přednostním právem pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Promiňte, ale paměť máme. Prostě a jednoduše, pokud jde o A33, to znamená změnu zákona o významné tržní síle, není to nic nového. Je to věc, která se tady projednávala i v rámci Legislativní rady minulé vlády. Byl to hotový návrh a my jsme jej jenom vzali a vtělili, protože přímo souvisí s tematikou zákona o potravinách, respektive s tematikou výroby a prodeje potravin, tak jsme jej vtělili jako pozměňovací návrh. Rozumím těm, kteří jsou z toho trošku rozpačití, a proto ten návrh necháme hlasovat zvlášť.
Nyní tedy pořadí řádně přihlášených. Jinak se omlouvám kolegovi Štětinovi.
Osobně si myslím, že téma euro není téma pro Českou republiku. My máme štěstí v tom, že české banky jsou na tom velice dobře, jsou plné peněz, plné cash flow. Tolik za mě a předpokládám, že v rámci diskuse mohu ještě reagovat, pokud bude potřeba.
Děkuji panu zpravodaji.
Děkuji za slovo. Řekl výbor rozpočtový a zahraniční. Tolik malé entrée, které nepatřilo k mému vystoupení. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, TOP 09 si od okamžiku, kdy došlo k negociaci a schválení fiskálního kompaktu, přála, aby Česká republika k fiskálnímu kompaktu přistoupila.
Já si vás dovoluji přerušit, pane předsedo. Poprosím ve sněmovně, vzhledem k závažnosti projednávaného tématu, o klid. Děkuji všem. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
To je tedy důvod, který je pro nás velmi vážný a akcentujeme ho při každé příležitosti, i při této. A to je velmi špatná a nepravdivá interpretace. To znamená, ten strukturální schodek, očištěný od ekonomických vlivů, o kterém tady velmi správně mluvil pan ministr zahraničí, by měl být tím hlavním ukazatelem. Strukturální schodek jako skutečně férový ukazatel rozpočtové odpovědnosti vlády, neboť je očištěn od ekonomických cyklů a mimořádných vlivů, a ukazuje tedy opravdovou ochotu vlády držet co nejmenší rozdíl v bilanci mezi příjmy a výdaji svým vlastním politickým rozhodnutím. Je tedy očištěn od všeho, na co se ta vláda může v uvozovkách vymlouvat, ať už v onom pozitivním, nebo negativním slova smyslu, podle toho, že jsme byli třeba v monetární bublině, anebo jsme se naopak ocitli v recesi v rámci celosvětové krize, popřípadě se jednorázově zaúčtovaly církevní restituce. Od toho všeho se ten schodek očistí a zůstává ukazatel skutečné pravé rozpočtové odpovědnosti vlády.
Ptám se, kdo souhlasí s tímto usnesením, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ti z vás, kteří je nemají, tak je záhy obdrží. Někteří již mají, já tedy ano, a vy v nejbližší době. Budeme pokračovat bodem Jenom upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím pana ministra obrany, aby tento tisk z pověření vlády uvedl. A nyní již nic nebrání panu ministrovi, aby se ujal úvodního slova.
Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte, abych uvedl několik slov k návrhu.
Já se omlouvám.
Návrh zákona byl předložen ještě minulou vládou, respektive mým předchůdcem panem generálem Pickem, a práce na něm probíhala několik let. Předlohu jsem podrobně diskutoval s personálními odborníky resortu a samozřejmě se zástupci Armády České republiky a nakonec jsem dospěl k závěru, že novela je ve svých zásadách a principech správná. Dát vojákům moderní a předvídatelný kariérní řád. Dále narovnat platové podmínky ve prospěch nižších hodností a dále zachovat konkurenceschopnost služby v Armádě České republiky na trhu práce. A teď alespoň stručně k obsahu návrhu. Zavádějí nové nástroje k podpoře systému řízení kariér a nový platový řád. To je asi nejdůležitější moment celé novely. Tyto změny napravují současný stav umocněný platovými restrikcemi z let minulých. Je to pouze optické zvýšení. Oproti roku 2013 se objem nemění, protože Armáda České republiky provedla v roce 2013 strukturální změny a snížila počty, aby zvýšení eliminovala. Zvýšení transparentnosti systému řízení kariér. Dále snížení administrativní zátěže, zajištění dlouhodobé stability mandatorních výdajů, potlačení subjektivních vlivů při stanovování výše platu vojáka. Dále jde o moderní personální nástroj nové nastavení doby rozhodné, systemizace a služebního hodnocení zohledňujícího specifika služebního poměru vojáků z povolání a plnění jejich zvláštních úkolů. Jinými slovy, navrhovaná novela umožňuje vytvoření přehlednějšího a předvídatelnějšího systému pro kariérní růst vojáků. Za velmi podstatné považuji, že novela jde cestou zefektivňování využívání mandatorních výdajů, což je podstatná část rozpočtu Ministerstva obrany. Týká se to i oblasti výsluhových náležitostí. Po zevrubném posouzení jsem přesvědčen, že stále existuje prostor pro změny podmínek pro nárok a výši některých plnění a velice rád bych o tom vedl debatu. K dalším cílům novely. Jde také o implementaci práva Evropské unie, zejména v oblasti rozvržení služby vojáků, která byla vynucena judikaturou Soudního dvora Evropské unie. Závěrem mi dovolte, abych ještě shrnul v tom smyslu, že stávající stav v oblasti řízení kariér našich vojáků není dlouhodobě udržitelný. Výsledná podoba zákona je armádou netrpělivě očekávána. Zároveň je však třeba reflektovat nové rozložení sil v Poslanecké sněmovně, a proto chci, aby se uskutečnila regulérní diskuse o tomto návrhu, do níž se velice rád a aktivně zapojím.
Na jednu stranu se snižovaly trvalé daňové příjmy a proti tomu vlády stavěly dočasné úspory. Dočasné úspory, které byly dlouhodobě neudržitelné. Tak přece každému je jasné, že nelze platbu za státní pojištěnce mít zmrazenou věčně, protože náklady na zdravotnictví rostou. Čili vyčerpalo se období, kdy tohle většina společnosti byla schopna tolerovat, a už loni se platby za státní pojištěnce zase zvýšily. Druhá cesta dočasných úspor, které byly dlouhodobě neudržitelné: snižování platů zaměstnanců veřejného sektoru. Třetí příklad: snižování valorizace penzí dvěma a půl milionu důchodců. To byly dočasné škrty. Podtrhuji slovo dočasné. Ano, byly to škrty, ale jejich účinnost byla omezená. V okamžiku, kdy společnost už není schopná takovéto dočasné škrty snášet, tak se samozřejmě prosadí změny. Ty zmizely a je velmi obtížné vracet se k nim zpátky a získávat je zpátky. Takže máme tady problém, a ten skutečně existuje. To není jenom polemika mezi pravicí, levicí, mezi TOP 09, vládou, sociální demokracií. Reálně tady máme strukturální deficit kolem 100 mld. korun. Co by to znamenalo? Zase se bavme o skutečných číslech. Snížení schodku o 50 mld. korun, to je ve skutečnosti ta podmínka, kterou tady otevřeně postavila TOP 09 pro podporu fiskálního paktu. A já se ptám, jakým způsobem to lze udělat. A TOP 09 říká: No ale my vám podpoříme všechny státní rozpočty. Během roku takovéto snížení výdajů není prakticky možné. Musíte také zvýšit příjmy. Ve skutečnosti žádnou hodnotu nemá. Já jsem rád, že pan Kalousek a TOP 09 na nás uplatňují tato tvrdá kritéria. Tahle naděje a tahle důvěra je skutečně velká, ale to, co nabízí TOP 09, nestačí k tomu, abychom se vypořádali se strukturálním deficitem v rozsahu 50 mld. korun během jednoho roku, tak, abychom splnili podmínky fiskálního paktu. Čili ano, jsme připraveni jednat, ale je potřeba také vnímat reálné rozpočtové problémy, které současná vláda zdědila, a deficit 100 mld. korun, který ani ty minulé vlády nedokázaly zredukovat těmi opatřeními, která v této Poslanecké sněmovně prosazovaly. Tohle je také, vážené dámy a pánové, poselství reálného světa, který je za okny této Poslanecké sněmovny. To si myslím, že je také důležitý signál, který by Poslanecká sněmovna měla vnímat. Vážené poslankyně, vážení poslanci, naše země za sedm let zvýšila veřejný dluh ze 27 % hrubého domácího produktu na 47 % hrubého domácího produktu. Už nemáme příliš velký prostor. Proto je velmi důležité, abychom limit zadlužení 60 % jako Česká republika nepřekročili. Samozřejmě dělat vyváženou rozpočtovou politiku, která na jedné straně nebude nepřiměřeně zvyšovat dluh, ale současně nezařízne hospodářský růst, protože rostoucí ekonomika může přinést dodatečné daňové příjmy, které pomohou stabilizovat schodek. Za druhé, boj proti daňovým únikům. To je, myslím, věc, na které bychom se také mohli domluvit mezi vládou a opozicí, protože i dluhová brzda bude vyžadovat ústavní většinu. A pokud se nám to povede, pak si myslím, že skutečně nebude žádný důvod k tomu, abychom přistoupení k fiskálnímu paktu odmítali. Vážené dámy, vážení pánové, v této situaci vládě nezbývá, než jednat s jednotlivými poslaneckými kluby, diskutovat o podmínkách, za kterých by bylo možné fiskální pakt schválit ve Sněmovně. Chci upozornit na to, že to je unikátní příležitost, protože teď je v Poslanecké sněmovně a je i v Senátu ústavní většina, která je proevropsky orientovaná. Teď je šance k fiskálnímu paktu přistoupit a myslím si, že bychom toto období neměli promeškat, protože na podzim budou senátní volby, budou další volby, které změní složení Poslanecké sněmovny nejpozději za tři roky. Teď máme unikátní příležitost, abychom to dotáhli do konce. A já bych chtěl požádat všechny poslance, kteří se domnívají, že Česká republika do Evropy patří, aby o této otázce a o této možnosti velmi vážně přemýšleli.
Děkuji panu premiérovi.
Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěl jenom velmi stručně reagovat na vystoupení pana kolegy poslance Hovorky. Já bych chtěl říct, že tato slova jsou matoucí, zavádějící, nekompetentní a možná i trošku mimo mísu. To je vše. Došlo ke kompromisu. A já nerozumím tomu, že znovu opakujete tyto záležitosti, které nemáte ničím podložené!
Děkuji. Nyní pan zpravodaj Pavel Kováčik, poté pan kolega Bendl, poté pan kolega Hovorka a eviduji samozřejmě další přihlášky do rozpravy.
Děkuji za slovo. Paní a pánové, já moc děkuji všem, kteří se podíleli na tom kompromisu. A na rozdíl od některých předřečníků jsem přesvědčen o tom, že to je dobrý kompromis, že to je dobrá dohoda.